Já bych připomenul v několika bodech naše hlavní argumenty proti povinnému kontrolnímu hlášení. Každý měsíc jim to vezme, a to je odhad vlády, tři a půl hodiny jejich času. Je to přípravný krok k zavedení registračních pokladen. Je dobře, že si to uvědomili i senátoři. Je to vlastně pohrdání podnikateli, kteří 22. prosince nevědí, jak to bude od začátku příštího roku. Není to ale jediná věc, kterou tato vláda znejisťuje podnikatele a zhoršuje podnikatelské prostředí. Pan premiér Sobotka právě minulý týden prohlásil, že novela o elektronické evidenci tržeb je nejdůležitějším úkolem vlády na příští rok v jejím legislativním plánu. Když se podíváme na ta data, ze kterých samo Ministerstvo financí vychází, tak zjistíme něco jiného. Pouze 20 % podnikatelů vlastní pokladnu, která by po úpravách mohla ten zamýšlený systém podporovat, 78 % živnostníků nemá ani terminály na platbu kartou. Se zavedením registračních pokladen sice souhlasí 37 % firem, ale pouze 20 % z nich souhlasí se zavedením registračních pokladen v jejich oboru. To znamená jinými slovy, říkají ano, ať se registrační pokladny zavedou, ale rozhodně ne v našem typu podnikání. A 71 % domácích firem je proti zavedení registračních pokladen v oboru, ve kterém podnikají. Tak takhle, dámy a pánové, vypadá ta Ministerstvem financí zmiňovaná podpora podnikatelského sektoru pro zavedení registračních pokladen. Tomu odpovídá i ten nově oznámený legislativní plán vlády na příští rok. Když se podíváme na stěžejní zákony, o kterých se tam mluví, tak je to zákon o prokazování původu majetku, jako priority vláda jmenuje loterijní zákon, antidiskriminační zákon, zákon o centrálním registru smluv, zákon o financování politických stran a tak dál a tak dál. To jsou opravdu zákony, kterými podpoříme růst ekonomiky, kterými pomůžeme rodinám s dětmi, daňovým poplatníkům? Jsou to zákony, které zajistí lepší budoucnost, lepší financování výzkumu, zajistí dostatek peněz na investice, sníží byrokracii v této zemi? Ne, dámy a pánové. Jsou to všechno jenom další regulace, další komplikace, další kontroly. Je to evidence, je to nedůvěra k poctivým občanům v této zemi.
Když to vezmete, tak kolik lidí v naší zemi páchá trestnou činnost? Jsou to tři procenta lidí - já neznám statistiky, to by asi pan ministr Chovanec někdy řekl - od bagatelní až po tu nejzávažnější.
Děkuji. A nyní prosím s další faktickou pana poslance Chalupu.
Dobré poledne, vážené kolegyně, kolegové.
Děkuji a znovu s faktickou pan poslanec Laudát, poté pan poslanec Kalousek.
Děkuji za slovo. To je přesně ono! Vy tady pletete provaz pro oběšence a vadí vám, že už mluvíme o oběšení - ale o čem máme jiném mluvit, když ten provaz už pletete?
Děkuji. Já jsem chtěl zareagovat také na pana Chalupu. Takže to prostě takhle nefunguje.
Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Blažka. Prosím, vaše dvě minuty.
Takže poprosím, abyste tyto výroky neměl. Ony jsou i žalovatelné. Jsem rád, že říkáte, že zákony platí v Čechách.
Není tomu tak, rozpravu končím. Prosím, pane senátore, máte slovo.
Některá byla nepravdivá.

Bylo to několikrát tady zdůrazněno znovu. Nevyplácely by se sociální dávky, které poskytují kraje a obce, nevyplácely by se systémové podpory a nevyplácely by se další podpory, které jsou součástí dotačních programů, neboť měsíc dopředu nevisely!

Obecně jsem tady senátní návrh přednesl.

Nebyl žádný důvod, abyste mu skákala do řeči a peskovala ho! On nám poskytl informaci, kterou člen vlády odmítl poskytnout, nebo nepovažoval za potřebné ji poskytnout. Byl to normální dotaz člena Poslanecké sněmovny, jaký bude osud zákonů, které vrátil Senát. Ale neviděl jsem žádný důvod a neznám žádné ustanovení jednacího řádu, které by pan senátor porušil.
Děkuji za vaši námitku, ale dovolte mi, abych vám sdělila, že jsem postupovala podle jednacího řádu a vedla pana senátora k věci. S přednostním právem pan poslanec Stanjura.
Kam tak spěcháte? Kdybyste měřila stejně členům vlády, kteří tady velmi často zanášejí úplně jiné věci, které s tím zákonem nesouvisí, a bylo to i dneska, pak bych nic neříkal.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 23. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Dříve než budeme pokračovat, poprosím ctěnou Sněmovnu o klid. Já zde neeviduji žádnou přihlášku s přednostním právem, tudíž nyní přistoupíme k projednávání návrhů zákonů vrácených Senátem. Navrhuji na žádost předsedy Senátu umožnit vystoupení senátorům Miloši Vystrčilovi, Jiřímu Oberfalzerovi, Janu Žaloudíkovi a Vladimíru Plačkovi. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Kdo souhlasí s vystoupením jmenovaných senátorů? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Hlasování končím. Nyní přistoupíme k projednávání bodu Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Vítám mezi námi pana senátora Miloše Vystrčila. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, před vámi se znovu nachází takzvaná řádná novela zákona o dani z přidané hodnoty, která byla dne 10. prosince 2014 vrácena Senátem s pozměňovacími návrhy. My jsme o tom dlouho diskutovali. Já bych chtěl jenom říci, že průměrný věk firmy, která dělá daňové podvody na náš státní rozpočet, je 24 dní a rekordní věk takové firmy je 8 hodin.
Je tomu tak.
Bude to interpelace ve věci snídaně s Mafrou.
Děkuji, pane předsedající. Pokud Beneš otevře kasu, můžete ho vzít do pokladny. Prosím, kdy tomu tak bylo? Neptám se, zdali Beneš otevřel kasu. Berte prosím moji interpelaci jako informační, neboť jsem se nikde na webových stránkách nedočetl a ušetřil bych si tuto interpelaci, kdyby tam tato informace byla.
Děkuji panu poslanci Koubkovi.
Já jsem rád, že nám tu roste nová generace mladých politiků, ambiciózních, kteří se snaží a nahradí tu generaci porevoluční. Já vás musím zklamat, pane poslanče, ale já jsem měl špatnou informaci. Nic nedostávám a jsem strašně rád, že konečně skončí ta podpora.
Pan poslanec má doplňující otázku.
Děkuji, pane ministře, za vaši odpověď. Já si osobně myslím, že to jedno není. Oceňuji, pokud jste těchto 200 tisíc korun dal. Děkuji za tuto informaci. Omlouvám se, ale vzhledem k tomu, kolikrát už tady zazněl různý slib i z vašich úst, tak bych byl rád, kdyby na to existoval písemný doklad, a jistě to není problém.
Děkuji panu poslanci. Pan ministr se svou doplňující odpovědí.
Vypadá to, že mladý nadějný politik si založil kariéru na atakování Babiše. Já tomu rozumím, že vy politici nedržíte slovo. Takže tady je ta darovací smlouva.
Dobrý den, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, pane ministře, vážení kolegové. Přicházím s interpelací na ministra zahraničí. Všichni sledujeme situaci, která kulminuje v zemích jižní části Evropy, zejména v Itálii. Hrozí nové stěhování národů. V zemích severní Afriky a Blízkého východu byly zničeny nebo se zhroutily struktury udržující funkčnost těchto zemí. Logicky v nich nastalo bezvládí, chaos a teror. Do jaké míry a jak cíleně to bylo ovlivněno jinými zeměmi, můžeme jen spekulovat. Ty opouštějí místa, kde žijí, a putují do sběrných táborů a dále do Evropy. Pro Evropu je to dosud neznámá situace a Evropa to nemůže zvládnout. Směsice kulturně odlišných lidí, ve velké míře negramotných, na život v Evropě zcela nepřipravených. Jaké se nabízí řešení? Zablokovat možnost ilegálního vstupu do Evropy, budovat záchytná centra na pobřeží Afriky a ve stabilních zemích Blízkého východu, na televizích a internetu nevytvářet jen obraz lákající Evropy pro lidi bez perspektivy, kteří často už nemají co ztratit, vyzvat bohaté arabské země, aby se podílely na řešení situace, a sami pomoci stabilizovat země, odkud lidé utíkají. Ptám se, jak se v tomto směru angažuje Česká republika. Je to téměř částka, kterou byla schopna mobilizovat díky tříkrálové sbírce Charita Česká republika. Jak působí Česká republika na bohaté arabské státy, aby se do řešení situace zapojily?
Tak kolik na to mám?
Já jsem přesvědčen o tom, že to je málo a je to špatně. Měli jste vypsat výběrové řízení. Prosím, pane ministře, o vysvětlení.
Děkuji. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, dobré dopoledne. Já k tomu, co tady zaznělo od pana poslance Bendla, chci dodat a říct několik věcí. K té klíčové otázce, proč nebylo vypsáno výběrové řízení. Je to velice sofistikovaná činnost. Je potřeba si uvědomit, že Lesy České republiky - to není služba, kterou by dělala Foresta pro Lesy České republiky. Nevíme, jestli v letošním roce prodáme 200 tisíc kubíků dřeva, to je nějaký plán. Proč tam některé smlouvy byly uzavřeny, proč některé firmy, jako Dynn a Time Import, dodávaly věci, které Lesy možná v některých případech vůbec nepotřebovaly? Škoda, že nemůžou ministři interpelovat své bývalé předchůdce, současné poslance, bylo by to možná zajímavé. Pokud máte pocit, že se tady děje cokoliv nezákonného, pane poslanče, vás teď tady žádám a prosím, okamžitě podejte trestní oznámení. A možná ho potom podejte i sám na sebe, aby to bylo férové, jestli si stojíte za tím, co jste tady řekl.
Smlouvy, které připomínáte, nevznikly za doby působení ministra Bendla a ministr Bendl se snažil řadu věcí řešit a je to dokladovatelné. Ale dobře víte, že je tam 200 tisíc.
Soudy musíme dostat do nějaké nové moderní budovy, protože dnes je to prostě neskutečné plýtvání. Všechno ostatní vytápíme úplně zbytečně. Tohle je přechodné řešení a považuji ho za nejmenší zlo ze všech možných.
Máte slovo.
Co se týká toho druhého, já se domnívám, že dneska nejlevněji by vyšlo prostě tam ty vztahy mezi nimi srovnat asi direktivně, nechat to být, a pokud tedy chcete rychle postavit justiční palác, tak proč ne.
Já vám děkuji.
Po pravdě, také si myslím, že by to ještě chvilku byli bývali mohli vydržet, ale prostě přišel jsem do nějaké situace, kdy už tohle nešlo vzít zpět. Čili jak říkám, je to řešení situace, která už tu v nějaké fázi byla. To, v jaké fázi byla, to jde za paní bývalou ministryní Benešovou.
Já vám děkuji.
Já jsem si osobně vyzkoušel, že zrušit stávající fond je velmi politicky náročné. Já si myslím, že je lepší žádné nové fondy nezřizovat. Já osobně to považuji za špatný nápad a špatnou ideu. Mě by zajímal váš názor na možnost vzniku tohoto nového státního fondu jako ministra financí.
Děkuji za slovo. Já jsem rád, že máme ve Sněmovně i strany, které chtějí šetřit. Navrhovaný fond by měl být právnickou osobou v působnosti Úřadu vlády ČR. V současné době projednávají návrh zákona komise Legislativní rady vlády. Ministerstvo financí zásadně nesouhlasí, aby uvedené části výnosu daní byly příjmem uvedeného státního fondu, neboť se v tomto případě jedná o faktickou účelovost daní. Zásadně však nesouhlasí s tím, aby byl tento záměr realizován prostřednictvím vzniku nového státního fondu. Jedná se o zcela nesystémové řešení. V současné době se naopak projevuje tendence utlumování činnosti státních fondů a jejich transformace. Účelovost finančních prostředků na realizaci protidrogové politiky je zajištěna závazným ukazatelem v rámci příslušné rozpočtové kapitoly. Ve schváleném rozpočtu na rok 2015 má v závazném ukazateli program protidrogové politiky Úřad vlády rozpočtovány prostředky ve výši 95 milionů korun a Ministerstvo zdravotnictví ve výši 16 milionů korun.
Pan poslanec Stanjura bude mít doplňující otázku, takže prosím, ptejte se.
Děkuji za odpověď. Já za sebe i za své kolegy říkám, že s názorem Ministerstva financí souhlasíme.
Ne, tak určitě, my jsme tu měli dneska debatu o tom zdravotnictví, tak nechci se k tomu vracet.
Protože já mám obrovský strach o to, že do budoucna to opět odnesou starostové měst a obcí z jednoho prostého důvodu. Pokud řekne ano, bude se spolupodílet, bude muset zvažovat v rozpočtu, bude jako v mnohých případech opět flikovat stát. Pokud řekne ne, tak vy řeknete: Vidíte, váš starosta vám zrušil poštu. Děkuji za odpověď.
Chtěl bych se vás tedy zeptat: Proč přenášíte vaši neschopnost vybírat daně na malé a střední podnikatele?
Děkuji panu poslanci za jasné otázky.
Kontrolní hlášení plátců DPH. Kobra zasahovala 14krát, jak jsme ji zřídili v květnu, a všechno to byly karusely. Poprvé od vstupu do Evropské unie něco děláme a něco jsme zorganizovali. Další údaje, které jsou v rámci kontrolního hlášení vyžadovány, jsou nezbytné pro jeho efektivní fungování s tím, že při jejich volbě bylo vždy velmi pečlivě analyzováno zvýšení administrativní zátěže. Právnické osoby mají povinnost podávat kontrolní hlášení měsíčně, a to vždy do 25. dne po skončení kalendářního měsíce. V rámci snížení administrativní zátěže pro fyzické osoby budou tyto podávat hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání, a to buď čtvrtletně, nebo měsíčně, a to vždy do 25 dnů po skončení zdaňovacího období. Chápeme, že je nezbytné poskytnout plátcům daně přiměřené časové období na přípravu účetních a manažerských systémů. V další etapě, předpokládáme na začátku července 2015, budou veřejnosti k dispozici technické popisy jednotlivých položek elektronického formuláře a související XM struktura.
Děkuji. Pan poslanec Kučera má zájem o doplňující otázku.
Děkuji. Chtěl bych také říci, že každý, kdo je měsíčním plátcem DPH, již podobné informace finančního úřadu poskytuje.
Prosím vás, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Dnešní jednání zahájíme bodem 138, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Také upozorňuji na to, že do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne jejich losování. Ještě ke mně dorazila jedna omluvenka. Prvním bodem je interpelace na ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka. Ten se také z dnešního jednání omluvil, takže tuto interpelaci také odkládám. Navrhuji tedy, že bych tento bod přeřadil do přítomnosti ministra financí a vicepremiéra Babiše a pokračovali bychom v projednávání zařazených bodů, a to jsou body pana ministra zemědělství Mariana Jurečky. Ministr zemědělství Marian Jurečka odpověděl na interpelaci poslance Petra Bendla ve věci Lesů České republiky. Váš čas, pane ministře, omlouvám se. Vypadá to, že pan poslanec bude mít doplňující otázku.
Ale těmi nerovnostmi jsme si docela nahráli. Možná jste ten článek četli.
Děkuji.
I ve svém vystoupení na Valném shromáždění OSN americký prezident řekl, že Amerika je země, která má celou řadu vážných sociálních problémů, to v tom projevu můžete najít, a že on se tím vůbec netají, že se nestaví do role někoho, kdo chce poučovat ostatní země, a že si uvědomuje... A on říkal ano, máme v Americe velké problémy a je to obrovská výzva pro vládu si s nimi něco počít. Dokonce tento americký prezident jako Afroameričan, si myslím, je dokonce v něčem disponován, aby rozuměl těmto problémům také možná lépe než ostatní. Takže to není tak, že bychom o tomhle tématu nevěděli.
Postoupíme dál. Zde jsou dvě interpelace paní poslankyně Věry Kovářové. První směřuje na ministra spravedlnosti Roberta Pelikána.
Vážený pane ministře, moje interpelace týkající se návrhu zákona o veřejném opatrovnictví bude stručná a jednoduchá. Kdy lze očekávat, že tato vysoce potřebná předloha, a to nejen pro obce a města, na jejichž území se nacházejí ústavy sociální péče, konečně zamíří do Poslanecké sněmovny? Předpokládá se v tuto chvíli, že veřejnými opatrovníky budou obce všech typů, nebo nikoliv? Děkuji za odpověď.
A já vám děkuji za vaši interpelaci a požádám pana ministra, aby vám odpověděl.
Děkuji, pane předsedající. Vážené zbývající poslankyně a poslanci, pokusím se být stejně jasný ve své odpovědi. Podle legislativního plánu vlády máme termín předložení tohoto zákona do vlády do konce tohoto roku, takže lze předpokládat, že do Sněmovny by se měl dostat někdy na jaře roku příštího. V současné verzi předpokládáme, že by tato pravomoc měla být svěřena všem typům obcí tak, jak si to přeje Svaz měst a obcí, pokud je mi známo.